Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti? Omlouvám se, ještě zde máme žádost o kontrolu hlasování.
Děkuji. Vážení kolegové, na sjetině mám, že jsem se zdržel, hlasoval jsem pro.
Děkuji vám všem za účast.
Děkuji za slovo. V současné době tak i s ohledem na informace, které nám přichází z Ukrajiny, už musím toto slovo použít. Ze strany Ruska jde o akt, který jednoznačně válku vyvolává. Odmítám použít slovo invaze, které jako první po přepadení Ukrajiny použil Vladimir Putin. Nejde o invazi, ale o regulérní zahájení války, a takový krok je třeba nejen tvrdě odsoudit, ale především se vůči němu i jasně postavit. Musíme jasně podpořit Ukrajinu a všechny Ukrajince v jejich boji za mír a za zachování svobody - za prvé kvůli tomu, že zlu nelze ustupovat, za druhé máme povinnost to udělat i proto, že Ukrajinci jsou největší menšinou u nás v České republice. Známe je jako slušné a pracovité lidi, jsou to naši přátelé a přátelům musíme pomáhat. Volají mi z různých českých firem, že mají strach o své kolegy, a ptají se, co se bude dít. A já jim rozumím, řada z nich nyní zažívá nebo brzo zažije nepříjemné momenty překvapení, že se s nimi jejich kamarádi, kolegové, sousedi a přátelé budou loučit, protože dostanou povolávací rozkaz do ukrajinské armády. Chtěl bych vás všechny poprosit o to, abyste byli v duchu s nimi, abyste pomohli všem, kterým odjíždí manželé a otcové do války. Musím říct, že je to něco strašného, co jsem si myslel, že nikdy nezažiji. To však neznamená, že máme na mírové řešení rezignovat. Naopak, nyní více než kdykoliv dříve bychom měli být jednotní a postupovat společně v rámci Evropské unie a NATO. Situace je vážná, a proto v této věci nebudeme vládě opozicí. Řešili jsme to aktivně a vyhostili jsme z Česka ruské agenty a diplomaty a zaměstnance ruské ambasády. Je dobře, že Ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že i ti, kterým zde končí pobytové povolení, zde mohou zůstat. Ale je potřeba aktivně pomoci těm, kteří budou muset opustit své domovy a hledat bezpečí v naší zemi. Nikdo nechce dobrovolně opustit svůj domov, i proto bych byl rád, abychom těmto lidem připravili co nejlepší uvítání a pomoc. Zároveň jsme ale povinni začít i aktivně organizovat humanitární pomoc. Vím, že to, co nyní řeknu, se může otočit proti mně, ale chtěl bych požádat všechny naše občany o zdrženlivost vůči Rusům v Česku. Naše bezpečnostní situace se v tuto chvíli zásadně mění. Naše armáda by měla zrychlit navyšování počtu profesionálních vojáků a urychlit nábor. Chtěl bych poděkovat vládě, že dnes uvolnila peníze na humanitární pomoc. Naše hospodářství a veřejné finance jsou v dobré kondici, nicméně jsme v postcovidové době. Čím víc tlačíme na Green Deal, tím víc je tlak na ceny energií a tím víc máme problém, že naše teplárenství má nahradit uhlí plynem, právě ruským plynem, na kterém jsme závislí. Takže děkuji vládě za ten postup, za ten přístup a my jako opozice samozřejmě, znovu opakuji, vládu v těchto krocích podporujeme.
Nyní vystoupí pan místopředseda Skopeček a následuje pan poslanec Bašta.
Vážená paní předsedkyně, pane premiére, kolegyně, kolegové, jednak děkuji za ta předešlá vystoupení, vážím si velmi i slov opozice, a dovolte, abych i za celý poslanecký klub občanských demokratů jednoznačně odsoudil akt vojenské agrese Ruské federace vůči Ukrajině. Nepřátelské kroky Ruské federace vůči Ukrajině, které dnešní ráno vyvrcholily bezprecedentním narušením suverenity Ukrajiny, nemají a nemohou mít žádné ospravedlnění. Jsou v hrubém rozporu nejen s mezinárodním právem, právem každé země na svrchovanost, ale jsou v rozporu s mezinárodním systémem založeným na mírovém soužití a spolupráci suverénních států. Mezinárodní systém suverénních států, které kooperují a usilují o svůj rozvoj ve spolupráci se zahraničními partnery, je systémem, jehož výhody jsou zjevné. Je to systém, který vyhovuje zájmům České republiky, a já doufám, že i většiny civilizovaného světa. Rozhodnutí ruského vedení způsobí výrazné, nenapravitelné škody Ukrajině, zvyšuje bezpečnostní rizika v celém našem regionu a jsem přesvědčen, že v konečném důsledku poškodí i samotného agresora, tedy Rusko a jeho lid.
Nebudu zde tvrdit, že České republiky se tato válka netýká, bylo by to nekorektní a nebyla by to pravda. My průběžně vyhodnocujeme rizika pro jednotlivé oblasti našeho života, ať už se jedná o vnitřní bezpečnost, energetickou bezpečnost nebo také negativní dopady na českou ekonomiku, na české firmy, na jejich zaměstnance. I díky tomu máme dnes na Ukrajině zmapované potřeby i vytipované partnery a víme, kam pomoc účinně směřovat. V posledních týdnech začala také probíhat akutní humanitární pomoc ze strany Ministerstva zahraničních věcí České republiky, které prozatím poskytlo traumasety ukrajinskému Červenému kříži pro terénní zdravotní péči, podpořilo také dva projekty nevládních organizací v celkové hodnotě 10 milionů korun a připravuje další pomoc, zejména v oblasti zdravotní péče, také v hodnotě zhruba 10 milionů korun. V těchto dnech řešíme s Ukrajinou způsob transportu tohoto daru na Ukrajinu. Bezpečnostní rada státu také dnes rozhodla o uvolnění prostředků na okamžitou humanitární a migrační pomoc pro občany Ukrajiny. Ministerstvo zahraničních věcí uvolní 24 milionů korun na zajištění pomoci zejména na východě země v oblasti zdravotní péče a přístupu k vodě a sanitaci, Ministerstvo vnitra 25 milionů korun na pomoc vnitřně vysídleným a uprchlíkům. Bezpečnostní rada státu dále předložila vládě návrh na uvolnění finančních prostředků v celkové výši 250 milionů korun na naléhavou humanitární pomoc Ukrajině. Rovněž formou peněžního daru jsme připraveni podpořit ukrajinský humanitární fond. To jsou konkrétní kroky humanitární pomoci a já jsem rád, že je zde mohu zmínit. Vzhledem k očekávanému zvýšenému vysídlení bude část pomoci realizována rovněž v sousedních zemích Ukrajiny, a to formou dotací pro české neziskové organizace, materiální a finanční pomoci hostujícím zemím a peněžních darů mezinárodním organizacím. Další dimenzí je pomoc uprchlíkům v sousedních zemích a též příjem uprchlíků na území České republiky, včetně zajištění zdravotní péče a dalších souvisejících věcí. Ministerstvo vnitra má připravené pečlivé krizové plány pro případný příliv uprchlíků z Ukrajiny a já zde jménem české vlády dávám garanci ukrajinským občanům, kteří jsou na našem území: nemusíte se obávat o prodloužení víz, nemusíte se obávat o spojení se svými rodinami, jste zde vítáni a jste zde v bezpečí. Na Bezpečnostní radě státu jsme se rovněž bavili o zásobování energiemi. Chtěl bych občany ujistit, že Česká republika má dostatečné zásoby pro případ omezení nebo výpadku dodávek energetických surovin, a zároveň ve spolupráci s Evropskou unií pracujeme na zajištění případných alternativních dodávek zemního plynu. Jak jsem se už zmínil, tak s Evropskou unií, s našimi partnery v Severoatlantické alianci koordinujeme naše kroky a jsme připraveni a budeme zastávat postoj, že je potřeba přijmout co nejtvrdší sankce a co nejrozhodnější kroky pro to, abychom Rusko odradili od dalších nebezpečných akcí. Některé kroky ale činíme také na národní úrovni, protože chceme i jako Česká republika říct Rusku, Ruské federaci, jasné "ne". "Ne" agresi, "ne" manipulacím a lžím a "ne" porušování základních mezinárodních dohod. My víme, o co jde, my s tím máme své zkušenosti, a proto "ne" ruské agresi zaznívá z České republiky velmi silně. Česká republika se proto rozhodla odebrat souhlas s provozováním ruského konzulátu v Karlových Varech a v Brně a zároveň pozastavuje fungování našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Toto jsou některé kroky, které česká vláda a jednotlivé resorty v těchto hodinách činí. Další kroky samozřejmě budou následovat na základě dohody v rámci Evropské unie. Je nám jasné, že další kroky musejí být rychlé, účinné a tvrdé. Jedině tak to může fungovat a jedině tak můžeme přispět k tomu, aby se ruská agrese zastavila. Jsem si vědom našich rozdílných postojů na řadu věcí, rozdílných postojů na domácí politiku, ale velmi oceňuji, že v čase krize umí Česká republika postupovat společně, konstruktivně a mluvit jedním hlasem. Jsme v tom společně, jsme v tom my všichni dohromady, jsme v tom my společně s Ukrajinou.
Na základě podmínek členství České republiky v Evropské unii. Daň ze zemního plynu je povinná složka ceny této komodity. Jde o daň z plynu pro fyzické a právnické osoby, které jsou dodavateli nebo spotřebiteli zemního plynu. Podle účelu, k jakému je plyn dodáván, je pak stanovena sazba této daně. Základem pro výpočet výše této daně je množství plynu v jedné megawatthodině, takzvaného spalného tepla. Daň ze zemního plynu se týká právnických a podnikajících fyzických osob. Čili jde o daně, které poměrně tvrdě a hlavně zbytečně zatěžují naše živnostníky a podnikatele a snižují jejich konkurenceschopnost, a jsou to daně nařízené nám Evropskou unií. A nyní něco k těm zahraničním zkušenostem s řešením vysokých cen elektřiny a plynu. Slovenská vláda se v tomto týdnu dohodla s největším výrobcem elektřiny v zemi, společností Slovenské elektrárne, na dodávkách elektrické energie za ceny, které jsou výrazně nižší než ceny na trhu. Znamená to, že přestala dodávat část energie vyrobené Slovenskými elektrárnami na komoditní burzu a přímo tu energii prodala slovenským občanům. Slovenské rodiny a domácnosti by takto měly na svých účtech za elektřinu v následujících třech letech ušetřit celkově zhruba miliardu eur, tedy v přepočtu něco okolo 25 miliard korun. Průměrná úspora na domácnost se bude pohybovat na úrovni 500 eur, tedy asi přes 12 tisíc korun. Zatím to platí pro podniky s deseti a méně zaměstnanci. Protože ty samozřejmě budou ohroženy jako první. Orbánova vláda již předtím snížila ceny elektřiny a plynu pro domácnosti, a to nikoli poprvé. My jsme samozřejmě navrhli i takový zákon v Poslanecké sněmovně o zastropování cen energií. Něco k těm potravinám. Potravinová krize je něco, co nás čeká. Něco, co je závislé na samozřejmě dovozu, na nesoběstačnosti České republiky na potravinách a také samozřejmě na cenách energie. Takže i my, bohužel, ironicky říkám, se můžeme těšit na to, že se nám začnou zvedat ceny potravin, a opět česká vláda s tím nic nedělá. Jako by to nečekala, jako by to nevěděla, jako by se nic nedělo. Zatím na půl roku. Ale hlavně, Polsko jako jediné nesouhlasilo s dohodou Green Deal. Doslova před pár dny pak představil chorvatský premiér Andrej Plenković balíček opatření, kterým hodlá přispět ke zmírnění dopadů zdražování energií. Hlavním bodem balíčku je výrazné snížení DPH na plyn a elektřinu. Současně v Chorvatsku dochází ke snížení na 5 % u DPH na základní potraviny, například u masa, vajec, ovoce, zeleniny, másla, jedlých olejů a tuků. Jak všem těm hrozbám, které jsem popsal, můžeme čelit? U nás doma především urychlenou výstavbou dalších jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně, přičemž odstavování uhelných zdrojů by mělo být podmíněno až dokončením výstavby jejich odpovídající náhrady, ne nějakým datem, které nám řekne Evropská unie. Nezapomeňme na to, že stavba těch dvou bloků v Dukovanech je jenom výměna za ty, co v roce 2035 ukončí svoji činnost, protože skončí jejich provozní možnosti a je nutné je vyměnit za ty nové. Takže my nezískáme žádnou novou energii, my pouze vyměníme staré za nové. Česká republika nikdy nebude závislá na obnovitelných zdrojích. A my musíme podle mého názoru okamžitě začít plánovat stavbu dalších bloků v Temelíně. V rámci Evropské unie musíme trvat na tom, že v situaci, kdy vysoké ceny elektřiny vznikají generálně mimo území České republiky a hlavně u našich německých sousedů, vedou k ohrožení sociální a ekonomické stability velké části českých domácností u nás. Je to něco, co je podle mého názoru nejdůležitější. My nemůžeme vyrábět elektřinu za pět korun, posílat ji na lipskou burzu a kupovat ji zpátky za padesát, za sto korun. A jestli na to vládo nemáte odvahu, tak to řekněte a běžte od toho! Jde o obranu proti tomu, aby náš bohatý a ekonomicky silný soused, který si nezajistil dostatek energetických zdrojů, tím mám na mysli samozřejmě Německo, přeplácel české občany a český průmysl při nákupu elektřiny vyrobené v České republice. Jasně, proč by nezavíral elektrárny, když jim to vyrobíme velmi levně? Znovu opakuji: je prakticky nemožné. Musíme konat, a to rychle. Naopak, nová německá vládní koalice chce v oblasti přechodu od uhlí a jádra k obnovitelným zdrojům a elektromobilitě ještě přitvrdit. Jsou to ideologičtí blázni. Je tak velmi nepravděpodobné, že Evropská unie bude na nastávající situaci reagovat racionálně. Rozumná cesta je tedy, zdá se, jediná: rychlá obnova české energetické suverenity, soběstačnosti a bezpečnosti.
Takže to je shrnutí teď těch věcí, které proběhly. My v té věci jsme aktivní, udělali jsme oslovení přes úřady práce na klienty, které úřady práce mají. Což je zhruba někde ke třem milionům lidí. Dále jsme v únoru po dohodě s Českou poštou udělali oslovení všech domácností, které dostávají SIPO, tak i oni dostali tu informaci. Pracujeme také se sociálními sítěmi a s inzercí. Vidíme data na té naší online kalkulačce, kdy více, než 280 000 lidí tu kalkulačku využilo. Takže i oni mají tuto informaci o tom, že nějakým způsobem už si modulovali, jakou formu pomoci by případně oni mohli získat. Snažíme se i v tomto hledat ten klientský a lepší přístup. Nejsme tady limitováni žádným finančním objemem. Je to pro nás opravdu důležité a děláme maximum pro to, aby se tak stalo i ve spolupráci s obcemi, městy.
Ale samozřejmě poprosím kolegyně a kolegy, aby kdyžtak zůstali v předsálí.
Děkuji. Samozřejmě je pro nás důležité, aby ti lidé dokázali udělat taková opatření ve svých domácnostech, že dokážou snížit (?) ty energetické úspory, dokážou se například zabezpečit jiným energetickým zdrojem. Tohle má smysl. To znamená, aby oni sami byli více energeticky soběstační, aby oni snížili dlouhodobě náklady na své energetické potřeby ve svých domácnostech nebo bytech. To je nějaká cesta, kterou bychom chtěli více využít a více směřovat. Aby se nestalo to, co se loni na podzim stalo. Myslím si, že to je škoda, že se tady promarnil tento čas. Chápu, že přišel covid. Je potřeba také připomenout to, že za ty poslední čtyři roky se nepodařilo ve větší míře nastartovat podporu obnovitelných zdrojů opravdu pro široké spektrum domácností. Když se podíváte, kolik bylo těch domácností podpořeno, jsou to ročně stovky. Ta ambice má být, že opravdu dáme šanci těm lidem, kteří mají střechy, fasády, kde ta fotovoltaika může být, tak aby tam byla. Takže k tomu se určitě budeme snažit směřovat. Vláda to má v programovém prohlášení. Samozřejmě jednali jsme o tom na vládě opakovaně.
Nyní je přihlášen pan předseda Tomio Okamura. Poté pan ministr Jozef Síkela a vnímám, eviduji, že se s přednostním právem poté hlásí pan předseda Andrej Babiš.
Vláda nepředstavila žádný plán opatření proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin. Vlády Maďarska, Polska a nově také Slovenska přitom byly schopné nalézt včas účinnou pomoc. Nulovou daňovou sazbu mají navíc od února do července i umělá hnojiva, jejichž cena má také přímý vliv na ceny potravin. V Maďarsku byly dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny stropy cen pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Toto je podle SPD cesta, jak pomáhat občanům, aby nemuseli nakupovat v Polsku. Slušní a pracující občané musí kvůli vládě platit čím dále vyšší daně, ale nepřizpůsobiví i nadále dostávají neadresné sociální dávky téměř na všechno.
A nyní je v pořadí přednostních práv přihlášen pan ministr Marian Jurečka, poté se může připravit pan předseda Tomio Okamura a poté opět pan ministr, a sice pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já velmi rád vystoupím k tomuto tématu, protože si myslím, že to téma je opravdu velmi aktuální. A my jsme k tomu přistoupili tak, že chceme opravdu pomoci adresně konkrétním lidem, domácnostem v České republice, kteří tu pomoc opravdu potřebují. Toto všechno budeme muset jednou zaplatit. U nás to nebyla ani polovina. Je potřeba si jasně říci, když pomáháme, z jakých peněz pomáháme. Jsou to peníze, které si musíme půjčit. A dluhová služba není zadarmo. To je potřeba reálně říci, reálně říci lidem. Jsou to peníze, které každý z nich každým nákupem, každou výplatou do toho státního rozpočtu odvádí. Pokud nestačí ta pomoc ve formě příspěvku na bydlení, tak jsou potom ještě další dva instituty, a to je ve specifických režimech doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Pracujeme na tom, věřím, že se ještě v té věci dokážeme posunout dál. Pracujeme na tom.
To v případě přebytku plynu vede k jeho nižším cenám. Spotřeba elektřiny roste i s přechodem k vytápění pomocí elektřiny, například k tepelným čerpadlům, a rozvojem Evropskou unií a její zelenými plány podporované podle našeho názoru nesmyslné elektromobility. A také rostoucí ceny plynu a elektřiny mohou brzy vyústit k odchodu evropského průmyslu za nižšími cenami energií mimo Evropskou unii. To pak může rezultovat v ohrožení sociální a politické stability společnosti. Myslím, že bychom se nad tím mohli nebo měli určitě zamyslet, protože hnutí SPD dlouhodobě říká, že tato politika Evropské unie a s ní samozřejmě i české vlády může vést k destrukci průmyslu a k chudobě v České republice. A my říkáme: probuďme se, dokud je čas. Žádná reálná, opravdová pomoc neexistuje. To ovšem vůbec neznamená, že tyto změny považujeme za vhodnou, a už vůbec ne za komplexní, úplnou či konečnou formu pomoci občanům, rodinám a domácnostem postiženým stále rychleji rostoucími cenami energií, a tím i celkových nákladů na bydlení a na život vůbec. Ztížený, ba až nemožný přístup k tomuto příspěvku tak mají pracující občané oproti těm nepracujícím, přičemž těmi nepracujícími nemám na mysli seniory a zdravotně postižené. Stejně tak velmi obtížný přístup k tomuto příspěvku pak mají občané žijící ve vlastních nemovitostech, ve vlastních bytech či domech, zejména pak na venkově, ale i ti, kdo bydlí v družstevních bytech. Velkým problémem je zde i enormní administrativní náročnost. Tato studie odhaduje, že se jedná až o dvě třetiny občanů s tímto nárokem, tedy zhruba o 300 000 osob, a také hlavně o seniory. Přičemž je jasné, že se tato neblahá situace týká spíše stovek tisíc našich občanů nebo domácností. My to odhadujeme až na 700 000 občanů a domácností. Co se týče zrovna našich seniorů, systémovým řešením namísto jejich odkazování na ponižující a složitou proceduru podstupování žádosti o sociální dávky růstu cen nejen energií ve vztahu k této skupině našich spoluobčanů by bylo zavedení minimálního starobního důchodu zhruba ve výši aktuální minimální mzdy, což je dlouhodobý cíl a dlouhodobý návrh hnutí SPD. Je zcela evidentní, že primární odpovědnost za současné vysoké ceny energetických komodit má jednoznačně vláda České republiky. Proto by tato vláda měla také okamžitě začít konat a činit konkrétní kroky směřující ke snížení cen energií těmi nástroji, které má k dispozici. Já se obávám, že tato vláda nebude mít dostatek politické odvahy, aby takové kroky udělala. Vláda by měla skrze Energetický regulační úřad okamžitě snížit regulované složky cen elektřiny a plynu, které tvoří zhruba polovinu celkové ceny těchto komodit pro spotřebitele, a nikoliv je zvyšovat v rozporu s jakoukoliv elementární logikou, jako se tomu u nás nedávno stalo. A dále by vláda měla jednoduchým a jasným způsobem pomoci občanům a firmám, kteří jsou nyní růstem cen energií postiženi nejvíce.
Chci upoutat vaši pozornost na to, a vy to všichni víte, ať sedíte v kterékoliv části této místnosti, že musíme řešit dvě mimořádné situace. A druhou, mnohem ještě zásadnější otázkou, je pomoc s rostoucími cenami energií. V tomto ohledu podle našeho názoru, podle mého názoru, dělá vláda strašně málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje a soudě i podle toho, že roste počet nebankovních úvěrů, si je potřeba přiznat, že mnoho lidí si jde raději peníze půjčit, a to určitě není dobře. Já jsem samozřejmě ráda, že vláda včera po našem tlaku konečně představila konkrétní pomoc podnikatelům, a protože nechci být za každou cenu jen kritická, tak za tento krok se rozhodně sluší poděkovat. Bohužel musím konstatovat, že došlo tedy k situaci, kterou jsme tady spolu s naším hnutím předpovídali již koncem minulého roku. Raketový nárůst cen pokračuje a vymyká se kontrole. Z mého pohledu absolutně nepochopitelné. Tato čísla jsou vám určitě známa, ale musím je tu na plénu zopakovat, protože jsou to čísla rekordní a nebezpečná. Dnešní inflace má však příčiny jiné. Většina globálních ekonomik hlásí extrémní hodnoty nárůstu cen, které jsme nepoznali za poslední dekádu. Já samozřejmě bych tady mohla ocitovat, co je pádivá inflace, z Velké ekonomické encyklopedie, ale řeknu jenom jedno z této definice. Pádivá inflace ve valné většině případů představuje závažný projev ekonomické nestability, kdy dochází k selhání cenového systému jako nástroje informací a funkce peněz jako uchovatele hodnot. Milí kolegové, buďme k sobě upřímní. Hlavním důvodem meziměsíčního nárůstu inflace v České republice, chci zdůraznit dle dat Českého statistického úřadu, tedy není to jenom můj osobní názor, byl ovlivněn navrácením DPH u elektřiny a zemního plynu na 21 % z nulové sazby, kterou jsem prominula generálním pardonem za listopad a prosinec. Navíc je možné a pravděpodobné, že navýšení cen energií není konečné. Tento nárůst cen vrhá obrovské množství našich domácností do situace ohrožení, kdy musí žádat o dávky státní sociální podpory. Cesta, kterou volí česká vláda je ale nerozumná, nedostatečná a administrativně komplikovaná. Celospolečenský problém nevyřešíme pomocí pro pár tisíc domácností, o kterou si většina těch, kteří by ji potřebovali, ani nedokážou zažádat, protože je to příliš komplikované. Nejpodivnější na celé této situaci je, že tu existuje řešení administrativně jednoduché, férové pro všechny účastníky a řešení, které dokonce již bylo schválené. A za tímto rozhodnutím si já i poslanci našeho klubu pevně stojíme. Je to cesta, kterou se vydalo mnoho zemí.